Vyjadřovali jsme se jak k samotné novele, tak k jednotlivým pozměňujícím návrhům. My jsme svoje poslední slovo řekli hlasováním ve třetím čtení a na svém postoji nic neměníme.
Přečtu omluvu. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala.
Já rozhodně nepatřím k těm, kteří by podporovali nebo schvalovali nebo souhlasili s většinou kroků pana prezidenta Miloše Zemana, ale tady si myslím, že udělal dobře, že tuto novelu nepodepsal a že ji vetoval. A myslím si, že my bychom udělali dobře, kdybychom ji znovu neschválili a opravdu hodili pod stůl. Je tam spousta věcí, které nikomu nepomohou, naopak spoustě lidí uškodí nebo jim zkomplikují život. Je to úplně zbytečné. Máme zápisy, naprostá většina dětí je připravena dobře na to, aby nastoupila do základní školy. Ano, máme ve školkách děti, které nemají tři roky, máme jich tam asi několik desítek tisíc, to poslední číslo, které udávalo Ministerstvo školství, je 40 tisíc. To je naopak nesprávná praxe a my bychom ji neměli tímto zákonným ustanovením podporovat. Každá učitelka nebo učitel v mateřské škole vám řekne, že je obrovský rozdíl starat se o dítě, které má tři roky, a starat se o dítě, které má dva roky. Ty rozdíly v biologických, psychologických a dalších a dalších potřebách jsou nekonečné a často ani to vzdělání, které učitelky v mateřských školách mají, není dostatečné na to, aby se o tyto děti plnohodnotně staraly. Navíc to často musí vést k tomu, že ty děti jsou v oddělených skupinách nebo oddělených třídách. Je to tak proto, že děti, které nemají tři roky, do tohoto typu předškolního zařízení, jakým je mateřská škola, prostě nepatří. Mateřská škola není žádné odkladiště dětí.
Ještě omluvenky. Adam se omlouvá od 18 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá od 19 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to hned ve dvou verzích - senátní a sněmovní. Nepochybně rozsahem, když v důsledku koaličních pozměňovacích návrhů předloha tak trochu nabobtnala, ale také obsahem, kdy se reguluje více záležitostí, než jsme si na začátku představovali. Poslední novelizační bod říkal, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví. Ráda bych se podrobněji vyjádřila k usnadnění výstavby rodinných domů. Cituji: "V polovině března roku 2015 jsme koupili pozemek v jedné moravské obci s tím, že si zde postavíme dům. V tu dobu jsme neměli vůbec tušení o připravované novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Během roku jsme si připravovali projekt a před měsícem začali vyřizovat stavební povolení. Teprve včera jsme zjistili, že je třeba zažádat o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a nechat si vypočítat částku odvodu. A přišel šok. Navíc jde o pozemek momentálně v už zastavěné oblasti. Toto je opravdu ohromná podpora pro mladé rodiny." Nyní uvedu ještě jeden příklad, který se týká obce Neplechov. To znamená, že tato obec již hřiště nikdy nepostaví. Pokud samozřejmě nepodpoříte senátní verzi. Dva koaliční komplexní pozměňovací návrhy předložené v rámci sněmovního projednávání tři výše uvedené body zapracovaly, byť naneštěstí ne zcela. Požadavek na zahrnutí veřejně prospěšných staveb při hlasování ve třetím čtení bohužel neuspěl. Tento problém se následně pokusili vyřešit kolegové z horní komory a vyřešili jej způsobem, který je patrný ze senátní verze návrhu. Důležité z mého pohledu je, že tento způsob si získal například podporu Svazu měst a obcí, který ve svém stanovisku nabízí přesvědčivý příklad nesmyslné nákladnosti současné úpravy. Ušetřené peníze by samosprávy mohly použít v jiných oblastech života obce - na opravu chodníků, silnic, veřejného osvětlení, na podporu spolků." Tolik tisková zpráva Svazu měst a obcí. Chci zdůraznit, že především proto, že se senátní verze snaží věrněji respektovat podobu naší původní předlohy, konstatuji jako předkladatelka, že má moji podporu. V případě, že by senátní verze nezískala dostatečnou podporu, dovoluji si doporučit, aby tato Sněmovna podpořila alespoň redukovanou verzi sněmovní. Tím nejhorším, co by se mohlo stát, by bylo, kdyby oba tyto návrhy spadly pod stůl a volání mladých rodin, které jsou zatíženy nesmyslně vysokými odvody, a obcí a měst, kterým je současné nastavení překážkou v rozvoji, by zůstalo nevyslyšeno.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. A týká se to všech částí Poslanecké sněmovny. Ještě počkám chvilku.
Rozumím tomu, že jsou rodiče, a převážně matky, které potřebují nastoupit do práce, jsou k tomu nuceni kvůli ekonomické otázce. Ale tak ať vláda podpoří obce při obnovení jeslí a ať zakotví jesle do legislativy tak, aby mohly fungovat ve prospěch rodin s dětmi. Jenom chci podotknout v této záležitosti poslední věc, že máme připravenou novelu, která by znovu vrátila do hry odložení takzvané inkluze o dva roky. Zároveň to považuji za ústup od odbornosti, a je to i degradace učitelského povolání. Proto klub KSČM přehlasování veta prezidenta nepodpoří.
Přečtu dvě omluvy. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Zahradník.
Chtě nechtě jde o důsledek toho, jaké návrhy jsou Sněmovně předkládány. Bohužel tomu tak není. Opět tu stojíme a slýcháme tytéž argumenty ke školskému zákonu, neboť prezident republiky novelu školského zákona, jak víme, vetoval. V případě jeho veta školského zákona ale musím udělat výjimku. Snad toto veto nebude ojedinělým výkřikem. Vláda totiž chrlí podobných legislativních paskvilů spousty. Školský zákon to jen potvrzuje. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Ministryně tím posílá vedení škol jasný vzkaz: Nevěřím vám, jste nekompetentní, proto vám ani nedovolím vybrat si vlastní studenty. Místo toho, abyste řídili školu, udělám z vás pouhé administrativní pracovníky. Vraťme se ale k prezidentskému vetu. Myslím, že rozumím podstatě návrhu, ale zatím se nikdo nezabýval otázkou, o kolik dětí půjde, a tím pádem ani nemohl porovnat pomyslnou poptávku s kapacitou stávajících zařízení. Na výstavbu nových zařízení přitom není dostatek času. S penězi navíc se v rozpočtu zřizovatelů většinou nepočítá. Vhodná místa nejsou vytipována. A čtyři roky uběhnou dříve, než se cokoli stačí změnit. Souhlasím tedy, že tato část novely není připravena, nepředcházela ani patřičná analýza a diskuse na výboru. Další částí, které se prezident republiky, byť okrajově, dotkl, je povinné předškolní vzdělávání pro děti ve věku pět let, o kterém jsem se již v úvodu také zmínil, a mnozí ostatní. Na to jsem příliš velkým realistou. Přesto je ale vhodné, aby některé argumenty opět zazněly. Milé kolegyně, milí kolegové, přiznejme si konečně pravdu. Povinný rok předškolního vzdělávání problém nedostatečné připravenosti žáků základních škol nevyřeší. A i kdybychom po socialisticku splnili plán na 100 % a zajistili přítomnost každého pětiletého dítěte v mateřské škole, problém tím ani zdaleka nevyřešíme. Pokud rodina výchovu soustavně zanedbává, zaostává dítě proti svým vrstevníkům od útlého věku až po konec povinné školní docházky. Připravenost dítěte se přece neodvíjí jen od toho, zda někde čtyři hodiny denně sedí. Odvíjí se od celkového směru, jakým je dítě vedeno. Pokud například žákovi první třídy s domácími úkoly nikdo nepomůže a školní známky budou rodině lidově řečeno ukradené, může žák ve škole sedět třeba deset hodin a stejně to na výsledcích nebude znát. A to samé platí i o vzdělávání předškolním. Jak tedy můžeme vidět, celý problém je mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Já si na tomto místě nebudu hrát na vševědoucího, neboť jednoduchá a zaručená řešení neexistují. Přestože novela obsahuje také jeden velmi dobrý návrh v podobě povinné maturity z matematiky, navrhuji veto prezidenta republiky podpořit. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Vilímec.
A to, co jsem tady teď slyšel, je obhajování zvyšování toho poplatku, že je regulační. To za prvé.
Nyní pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Laudát, všichni s faktickými poznámkami.
A ten souboj o to, jestli ta lokalita je, nebo není vhodná pro výstavbu, se má svést na obci. Já to prostě nepovažuji za rozumný princip. A kdybych chtěl tak trošku popíchnout své kolegy, kteří sedí nalevo od nás, tak vy v tom poslaneckém klubu máte zástupce dvou politických stran a je vidět, že v tomhle se prostě neshodnete.
Nyní tři faktické poznámky. Pan kolega Laudát, pan poslanec Junek a pan poslanec Novotný.
To se to povídá. A každé zatížení poplatkem čehokoli je regulační záležitost. Takže ono to funguje a uvidíte v praxi, že to fungovat bude.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já musím reagovat na tu moudrou samosprávu. Obec řekne, no, ty peníze jako fajn, ale naproti tomu je ta orná půda, kterou tedy zlikvidujeme. A kde je ta moudrost? A ty středy se nám vylidňují. To je přece ten princip toho.
Čili pan kolega Novotný, ten je řádně přihlášen, poté pan kolega Herbert Pavera, Miroslav Kalousek a Zbyněk Stanjura. Faktické poznámky. Takže jsem ztratil naději, že uzavřu tento bod do 19 hodin podle jednacího řádu. Nyní pan kolega Martin Novotný.
Je to zkušenost mnoha samospráv.
Nyní pan poslanec Herbert Pavera také k faktické poznámce. Připraví se kolega Kalousek.
Pak tady mluví takové nesmysly, jako je pan Junek. Takže pane kolego, nejdříve se s tím seznamte, a potom tady mluvte věci s rozumem, a ne bez rozumu.
Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek také k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já si nedělám žádné iluze o existenci či neexistenci tlaků na obcích při schvalování územního plánu i jiných rozhodnutí, ale představa, že zatímco na těch obcích jsou tlaky a ta moudrost někdy ustoupí, zatímco tady vládne pouze ta moudrost, kterou vetkneme do zákona, to mě opravdu překvapilo. Vezměte si to prostřednictvím předsedajícího, pane kolego, na sebe. Takže ony ty tlaky jsou úplně všude, na obci, na centrální úrovni. A záleží spíš na pevnosti postojů a svědomí každého z nás než na tom, jestli jsme na obci, nebo v Poslanecké sněmovně.
Nyní pan poslanec Stanjura, poslední faktická poznámka.
Dnes jsme připraveni hlasovat pro obě verze. On je zkušený komunální politik. Ale ty děti se teprve narodí za dva roky a vy už budete počítat a stavět kapacitu letos nebo příští rok. Já obdivuji takovéto paušální řečení - starosta přece plánuje počet dětí, máte plus tři roky, ale my už víme podle vašeho návrhu, že v roce 2020 bude nárok pro každé dvouleté dítě, respektive od 1. září 2020, abychom to řekli přesně. Ty děti se ještě nenarodily. Ne na tři jako kdysi. Protože děti neodcházejí ve velké většině, nebo v mnoha případech v šesti letech z mateřské školy. Takže najednou máme kulturní neomarxistické předškolní vzdělávání pětileté. Je to normální? Podle mě to normální není. A nedá se to plánovat.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Poté s přednostním právem pan poslanec Mihola.
Hlavně jsem rád, že jsme si ujasnili, že se tady nejedná o inkluzi, že ta už je pryč. Že nerozhodujeme o inkluzi. To, co říkal kolega pan poslanec Bendl i kolega pan poslanec Stanjura, rozumím tomu, já se s tím ztotožňuji. Nechme na těch starostech, aby si to korigovali, řídili sami, aby o tom rozhodovali. Nestanovujme jim to nějak předem. Nedávejme jim ty povinnosti něco dělat. Já myslím, že také záleží na velikosti obce. Není to vůbec o sociálních případech, naopak častokrát do těch jeslí, jak jsme tu slyšeli, dávají děti lidé, kteří mají vyšší vzdělání, dělají to z kariérních důvodů. Přestože jsem trošku váhal, jak se nakonec rozhodnu, tak mně tahle debata pomohla, mám jasno a nakonec podpořím veto prezidenta. A nezapomeňte na to, že nerozhodujeme o inkluzi.
Víte, on rozumný člověk plánuje i v rodině. To není nic marxistického. To prostě vychází z toho, že člověk plánovat, pokud se chce odlišit od zvířat, musí. Ale víte, co mě na tom nejvíc zarazilo? O ten plán se totiž opíraly všechny pravicové vlády, které rozhodovaly o důchodové reformě v minulém volebním období. A plánovat do roku 2100, tak to už je opravdu věštění z křišťálové koule. Tak jenom abych to dal do takových protikladů.
Děkuji panu poslanci Opálkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Klub TOP 09 tento školský zákon, tuto novelu, podpořit nemůže, ale je to ze stejných důvodů, z jakých ji nemohl podpořit ještě předtím, než šla do Senátu nebo než se k ní nějak stavěl pan prezident.
Děkuji paní poslankyni Novákové.
Dámy a pánové, aby to bylo úplně jasné. Navzdory našemu jednoznačnému vztahu k panu prezidentovi - my tento zákon nepodpoříme.
Děkuji. Já budu velmi stručný.
Nyní už s přednostním právem pan předseda Mihola.
Vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové, tato novela prošla hodně širokou diskusí nejen tady na plénu Poslanecké sněmovny, ve výborech, ale také v Senátu a na mnohých dalších místech, například v rámci různých seminářů a podobně. Stejně jako jiné školské novely a koneckonců i mnohé jiné návrhy zákonů je do značné míry kompromisem, vcelku logicky. Rozhodně nejsem příznivcem povinného roku v mateřské školce, to jsem opakovaně říkal, ale prosadili jsme možnost domácího vzdělávání, a tady je potřeba říct, že s velmi jednoduchým vyřízením. Nárok na mateřskou školku mají v různých zemích, například v sousedním Německu, i tam jsme se inspirovali, věc funkční a určitě chvályhodná. Nesouhlasím samozřejmě s tím, aby děti byly ve školce od dvou let, ale to žádná povinnost není. Já chápu ty, kteří využívají - prostě toto opatření vyžadují proto, že využívají opatření, které jim umožňuje nastavení mateřské dovolené. Totiž když se matka vrátí po dvou letech do práce, tak logicky nárokuje tu školku. Podstatné je to, že tady vznikne ucelený systém toho domácího vzdělávání po celou dobu povinné školní docházky.
Budeme pokračovat v programu, tak jak jsme si jej schválili. Prvním bodem je Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka Než vám udělím slovo, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, zvlášť tady v levé části. Prosím, pokračujte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání pana poslance Štěpána Stupčuka. Mandátový a imunitní výbor žádost policie projednal na své 38. a 39. schůzi, které se uskutečnily dne 5. května tohoto roku. Pan poslanec Stupčuk, který měl možnost se k žádosti policie osobně vyjádřit, v závěru svého vystoupení před členy mandátového a imunitního výboru požádal, aby byl vydán k trestnímu stíhání za skutek vymezený v žádosti policie. Mandátový a imunitní výbor po posouzení, zda jsou dány podmínky pro omezení imunity člena Poslanecké sněmovny, přijal na své 39. schůzi usnesení číslo 159, které vám bylo rozdáno, a se stanoviskem výboru k žádosti policie vás seznámí také zpravodaj mandátového a imunitního výboru pan poslanec Roman Procházka. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji vám za pozornost.
Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji.
Ještě jednou děkuji za slovo. Jak již ve svém úvodním vystoupení zmínila paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání žádosti policie o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka přijal výbor dne 5. května 2016 usnesení číslo 159, které vám bylo rozdáno na lavice.
Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesené usnesení, tak jak zde zaznělo, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod, a tím je Nejdříve se táži navrhovatelky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit.
Nyní v rozpravě pan kolega Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A je třeba si připomenout historii. Proto došlo k tomu zdražení. Přijdou na stát a řeknou: Státe, musíš dát nějakou dotaci, protože my to nejsme schopni ze svého rozpočtu zafinancovat. Tato novela v podstatě jenom říká, kolik se za to má zaplatit. U ostatního to neplatí. Tam samozřejmě přijdou znovu na stát a budou hledat nějaké dotační tituly a bude potřeba to tudy zaplatit. Proto prosím vás, když říkáte, že chcete hájit zemědělských půdní fond tím, že se zdraží, tím se nehájí.